Pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Vít Rakušan.
Já na jednu stranu chápu názor kolegy poslance, který chce mít pořádek ve městě Praze. Na druhou stranu říkám, že už dost je přenášení těch dalších pravomocí zákonem na městskou nebo obecní policii. To je celý problém. Dokonce už dneska vznikají v některých městech tendence zastupitelů si svoji vlastní obecní policii zřídit. Je to proto, protože holt státní policie utlumila výrazně činnost, která se týká třeba pochůzkářů a těch běžných policistů, kteří chodí v uniformě po ulicích a sledují, co se tam děje. Neměňme to. Je to zcela běžné. Tenhle zákon řeší jenom to, že přidává další povinnost městské policii. Ať dopravní policie dělá tuto činnost, je jí to vlastní, je na to vybavená. Můžou to dělat, nemusí jenom měřit. Můžou dělat i jiné činnosti na té komunikaci, na těch silnicích.
Kdybychom měli takovouto atmosféru v jednacím sále při projednávání těchto bodů, které máme, tak bych to považoval za důstojnou atmosféru. Já vám mockrát děkuji za to, že jste se ztišili a že dáme prostor ostatním řečníkům, aby se mohli vyjádřit v klidné atmosféře.
Děkuji vám, pane předsedající. My samozřejmě jako starostové, jako ti, kdo velí městské policii, máme možnost určovat úkoly městské policii. My samozřejmě máme možnost vybírat to portfolio činností, které se městská policie bude věnovat. A kdyby ta možnost byla, tak bychom byli velmi rádi, aby to penzum dopravní činnosti bylo podstatně menší, než to v realitě je. Nestíhá řešit ty banality. Nestíhá řešit špatné parkování na sídlištích i v centru města, a mnohokrát nestíhá dokonce řešit ani překračování rychlosti v teritoriu města Kolína. V tom případě samozřejmě jako zodpovědný velitel v rámci udržení pořádku ve městě tam ty strážníky posílám, ale ne s žádnou radostí. My prostě vycházíme z té reality, tak jak je, že kapacitně státní policie, dopravní policie je personálně velmi poddimenzovaná, a my se s tím nějak musíme v těch městech a obcích vypořádat. Ale s žádnou radostí.
A znovu upozorňuji, v tom poměru, to je o té domluvě. To tady mnohokrát zaznělo, že ta koordinace činnosti existuje. A znovu upozorňuji, že ten návrh vůbec není o činnosti mezi městskou a státní policií, ale je umožněním městským strážníkům řešit určitou věc na místě. Ale nikde není řeč, že to musí řešit. Oni doposud to řeší ve správním řízení, tak to budou moci řešit na místě v rámci řešení činností. On řekne: ale já mám teď bezpečnostní situaci problémovou jinde, nejsem schopen to řešit, dejte si tam strážníky, omlouváme se, ale nejde to. Strážníci tam půjdou, ale budou to řešit v rámci přestupkového řízení, správního řízení. Nebudou to moci řešit na místě, jak by to ta situace vyžadovala. Možná je to jenom problém, ale my tady umožňujeme městské policii určitý problém řešit do budoucna, když nastane. V Praze již nastal.
Takže poprosím, tentokrát nebuďme ani tak kritičtí k nepřítomnosti pana ministra, hájí tam zájmy nás všech. Říkám to při plném vědomí.
Nebudu tady říkat příčiny, že jsme zbytečně meliorovali lesy, že jsme zbytečně vysazovali monokultury. Musíme řešit, co se s tím dá dělat. Ale je tady pár věcí, které můžeme ještě upravit. A akciovky potřebují produkovat zisk. Proto máme velkoplošné těžby, kde ta krajina je natolik otevřená, že vysychá, a každý ten zlom je náchylný k větru, kde dochází k polomům a ten kůrovec se šíří. Další věc. Dřív, když byl celý uzavřený cyklus od výsadby přes vzrůst toho lesa až po zpracování, tak každý velice dobře věděl, v jakém je ten strom stavu. V současné době to nevíme, protože někdo si to odveze. A taky bych velice rád zvýšil roli lesníka. Dneska jsme z lesníků udělali úředníky, kteří sedí v kanceláři, vyplňují nesmyslné formuláře. Takže prosím vás, vraťme se k tomu, co tady bylo dříve. A řeknu jedno: škodu na lesích nezpůsobil kůrovec, to jsme způsobili my a on nás jenom trestá za naše chyby.
Paní kolegyně Oborná tady popsala detailně, co všechno v té novele je, takže k tomu se asi nemusím vyjadřovat. Nicméně my jsme celý loňský rok nejenom se zemědělským výborem, i na řadě dalších jiných míst mluvili s majiteli lesů. Obracela se na mě i řada občanů, kteří například poukazovali na to, proč majitelé lesů kácí sušiny, když vedle je les, který je čerstvě napadený kůrovcem, a tomu by se měli právě věnovat. Takže skutečně tato novela by tomu velmi pomohla. Je také potřeba ji přijmout co nejrychleji i z toho důvodu, že řada odborníků říká, že nás i v letošním roce v tomto směru čeká velmi těžký rok. Takže moc prosím o podporu.
Děkuji za slovo. My se díváme na tuto novelu kriticky, a to ze dvou takových skupin důvodů. A vidíme to i dneska docela dobře. A takovéhle zásadní změny v lesním zákoně měly přijít minimálně o dva o tři roky dřív. To bych chtěl říct na začátek. Ale to není chyba ani předkladatelky, to není chyba ani současného nepřítomného pana ministra. Důvodová zpráva k novele lesního zákona například na straně 7 uvádí: "Pokud bude stanoven odchylný režim na základě lesního zákona, pak se nemůže jednat z hlediska práva o jednání v rozporu s vyhláškou jako prováděcím předpisem k zákonu." Fakticky ale vyhlášky a v nich zakotvené odborné principy zajišťují kvalitu hospodaření a kvalitu budoucích lesů. Já tady položím řadu řečnických otázek, které potom vedou k tomu našemu stanovisku. Ten kritický pohled je daný tím, že my vlastně nerozlišujeme - a já o tom budu za chvilku hovořit - vlastníky. V zásadě ve vztahu k soukromým vlastníkům ta novela může mít pozitivní efekt, ale my se obáváme dopadů na státní lesy.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Vypořádám se s návrhem na prodloužení lhůty u projednávání o 30 dnů, která je se souhlasem navrhovatele. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Je nějaký další návrh? Ano, mělo být. Je to nové hlasování. Návrh byl přijat. Je nějaký další návrh? Nechám hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru hospodářskému výboru. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem. Přečtu omluvy. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Nebudeme pokračovat dál, než se Poslanecká sněmovna zklidní. Jednací den je dneska dlouhý, tomu rozumím, ale už se chýlí ke konci. Takže zkusme těch posledních pár minut vydržet v klidné a důstojné atmosféře. Přece jenom si říkám, že jsme dospělí lidé a že se dokážeme navzájem poslouchat. Paní ministryně, můžete pokračovat.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Tohle je daňová změna, která lidem zjednodušuje život. Skutečně nechápu, co s tím máte za problém.
Děkuji za slovo. Bylo nám tady jednoznačně řečeno, že to není vládní návrh, a proto je potřeba ho v prvním čtení zamítnout. Protože co může být jednoduššího než umožnit lidem, aby podávali elektronické přiznání sami a měli nějakou výhodu, aby byli pozitivně motivováni? Bohužel vláda, která tedy na Ministerstvu financí připravuje projekt Ani na to minimum jste se nezmohli.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vůbec to tak není, pane předsedo Michálku. Já nemusím, já jsem členka vlády a já vás mohu oslovovat přímo. Je to tak, pane předsedající? Už jsme se tady o tom bavili několikrát, bylo mi to vysvětleno, že já mohu.
Paní ministryně není poslancem, je ministryní. Poslanec poslance. A paní ministryně vystupuje v tuto chvíli čistě jako ministr, protože nemá poslanecký mandát.
Děkuji. Já plně respektuji jednací řád této Poslanecké sněmovny. Projekt Moje daně nezkrachoval. Jestli chcete, přijďte, já vám k tomu dám podrobnější výklad. Rok pracoval projektový tým, ono to není žádná legrace. Ale zatím nic takového za sebou nemáte, pokud vím. Je tam problém s IBM, to jsme dořešili krok za krokem. Ta změna, kterou navrhujete, znamená velkou změnu do systému. To má dopad, a dovolte malé poučení, samozřejmě vůbec nechci mentorovat, ale daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, říká daňový řád. To znamená, má to dopad na placení daně, na vyměření daně, na úročení, na vymáhání, na všechny tyto konsekvence. A ty všechny musí být zapracovány do IT systému. Já jsem zažila za svoji praxi celou řadu takovýchto velice progresivních poslaneckých návrhů a dopadlo to tak, že potom si Finanční správa s tím nevěděla rady. Takže já připravuji legislativu on-line finančnímu úřadu. Ta bude poslána do legislativního procesu do poloviny tohoto roku. Součástí bude i vámi navrhovaný způsob prodloužení lhůty, bude řádně prodiskutován připomínkovými místy, vnitřním připomínkovým řízením, vnějším připomínkovým řízením, bude prodiskutován s Finanční správou a bude to prostě vládní návrh, který prostě bude lepší. Zlobte se nebo ne, bude lepší. A jenom ještě taková malá poznámka.
Dobrý den, vážený pane předsedající, členko a člene vlády, milé kolegyně, kolegové. Na úvod dovolím si reagovat na kolegu Holomčíka v některých jeho vyjádřeních a dovolím si uvést některá fakta. On tady hovořil o tom, že zásadní problém je v tom, jak hospodaří státní podnik Lesy České republiky. Je také kontrolován i dozorovými orgány. Ukazovalo se, že zdaleka ne vždy je to úplně ideální. Můžu říct paralelu. Veterinární zákon a přístup, který dneska umožňuje Státní veterinární správě operativně rychle reagovat na nepředvídatelné události. Takže tady samozřejmě musí být odůvodnění, musí být jasně odborně zdůvodněno, jaká ta opatření se dělají. A dělají se především proto, abychom mohli umožnit to, že ten zásah, který v lese bude prováděn, bude efektivní. Kdo je trošku znalý situace, tak ví, že teoreticky by to vlastník lesa mohl využívat už dnes. I prakticky to dokázat realizovat je věc velice komplikovaná. A byť s výhradami, s výjimkami určitými drobnými, tak ten návrh podporují.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Jurečku prostřednictvím předsedajícího. Kdo nese zodpovědnost za to, že v roce 2015, když už bylo jasné, že na části území na severní Moravě a ve Slezsku je kalamita, tak byla přijata taková koncepce státního podniku, která tuto skutečnost absolutně nijak nereflektuje?
Děkuji za slovo. Pan poslanec Stanjura se zeptal paní ministryně financí. Rozhodla o tom ještě vláda Petra Nečase. A to mělo skončit, protože v ten moment bylo jasné, že je po krizi, a dál to měly být finanční rezervy České republiky.
Návrh byl přijat. Prosím další návrhy.
Tady opravdu jde pouze o legislativně technické úpravy od sněmovní legislativy, které doporučuji společně hlasovat, a garanční výbor pochopitelně doporučuje také.
Děkuji. Návrh byl přijat.
Pokud by někdo chtěl...
Myslím, že je zjevné, o čem hlasujeme. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Ano. Dalším návrhem - to jsou ty, které nám zbyly, které se týkají například účinnosti.
Návrh byl přijat. A pokud jsem se dobře sledoval, tak nyní se vypořádáme s návrhem zákona jako celkem.
Teď už jenom zbývá hlasovat návrh zákona jako celek.
Přednesu ještě návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, podle sněmovního tisku 72, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Tím jsme se vypořádali s tímto návrhem zákona. Pan poslanec chce ještě vystoupit.
Chtěl jsem hlasovat proti.
Prosím.
Děkuji. Problematika překladatelství a tlumočnictví pro úřední účely je tedy upravena tímto návrhem zákona. Ten prošel velmi podobným vývojem. Navíc se bojíme, že by to bylo i zneužíváno. To je pozměňovací návrh pana poslance Michálka, který navrhuje zrušit archivační povinnost u znaleckých posudků. Samozřejmě dohledat se dá, ale pokud má být vykonávána efektivně kontrola ze strany státu, tak pro nás je mnohem lepší, pokud ty dokumenty budeme mít na jednom místě. Archiváři, ti jedou na metry - říkají metr archiválií. Já si myslím, že ani metr archiválií to zdaleka nebude. Jinak moc prosím o podporu tohoto návrhu.
S návrhy na úpravu procedury se vypořádáme v proceduře.
Mělo by být naším cílem, abychom všichni odborníci, a je jich tady celá řada v tomto státě, čelili společně této katastrofě a dohodli se na nějakých společných postupech.
Tak a jako poslední přihlášený pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo. A prosím sněmovnu o klid.
Tak jenom prosím, aby se to skutečně promítlo v tom opatření obecné povahy a aby Ministerstvo životního prostředí v tom hrálo tu roli, která mu přísluší.
Rozhlédnu se, zdali je nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Zájem nevidím. Obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, jestli je zájem. Tak prosím. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášené poslance. Rozhlédnu se. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání tímto končí. Souhlasíte, pane poslanče? Souhlasíte. Tak máte slovo.
Děkuji za zařazení tohoto bodu. Je značně zjednodušené oproti tomu, co jsme navrhovali loni. Považujeme to za důležité ze tří věcí. A vlastně kolem celé kalamity je řada nejasností. Takže tady ten příběh dostal určitou trhlinu. A jak se od té doby vyvinul? Já podnikám docela dost besed s občany, lidé se ptají. A vlastně nikdo pořádně neví. Já jim nemám co říct, protože ty informace nemám. A před chvilkou proběhla domluva s panem náměstkem Mlynářem, kde bych rád provedl drobnou korekci.
Je otázkou, jestli ta zvolená úprava je úplně nejvhodnější.